Není to vystoupení ministra zdravotnictví, který tady se snaží až ex post zdůvodňovat, proč jste přistoupili k těmto návrhům. Vy totiž nejdříve hledáte příjmy, a pak teprve zdůvodňujete. Zapomněli jste na to, co jste říkali a co máte napsáno v programovém prohlášení, a to je daňová neutralita. To je to, o čem tady mluvili mí kolegové. Pokud byste přišli zároveň se snížením ostatních daní, daní z příjmů, snížení zdanění práce, tak by se o těchto návrzích dalo diskutovat. Takhle se jedná skutečně pouze o zvýšení daní. Přes ekonomický růst se projídá budoucnost deficitními rozpočty, málo se investuje a zejména neustále rostou pod vašimi vládami provozní výdaje, a to na úkor investování. Celkový objem rozpočtu roste, ale dlouhodobě tady vzniká strukturální problém, protože daleko rychleji než kapitálové výdaje rostou provozní výdaje státu. Cílíme na zajištění rovných a spravedlivých podmínek pro práci a podnikání a nebudeme zvyšovat daňovou zátěž." Doufám, že vám tyto věci něco říkají. Jsou totiž z vašeho programového prohlášení vlády. A jaká je skutečnost? Předkládá se nám návrh zákona, jehož jedinou motivací je zvyšování daní. Návrh zákona, kdy si vláda ani nenechala spočítat dopady regulace, návrhu chybí RIA, jak už tady říkali mí předřečníci. Vláda ji totiž nepotřebuje. A tento přístup také o něčem svědčí. Já jsem mluvil o zodpovědném hospodaření se státními financemi. A jak je zodpovědné nedostatek peněz na běžné, každoročně se opakující výdaje lepit mimořádnými a jednorázovými příjmy? Je to jednorázový příjem, který se v dalších letech nebude opakovat. Dáváte tím trhu signál, že rezervy se v prostředí České republiky nemají tvořit, protože mohou být kdykoliv v budoucnu zdaněny. Daňovým balíčkem zároveň vstupujete do sektoru bydlení. A opět negativně. Návrhem chcete opět prodražit pořízení vlastního bydlení. Argumentujete tím, že kvůli inflaci je potřeba k tomu zvednout tento poplatek. Od roku 2016 daň z nabytí nemovitosti platí kupující z peněz, které již jednou zdanil. A k tomu musí platit poplatky za administrativní služby státu, což je právě vklad listin do katastru. Pokud by byla z vaší strany ochota, paní ministryně, zrušit daň z nabytí nemovitosti, pak by byla možná a i ospravedlnitelná diskuse o administrativních nákladech na změnu vlastnictví. Takhle je to jen snaha o získání dalších peněz do rozpočtu. Zároveň Česká národní banka zpřísňuje podmínky hypoték a vláda k tomu předkládá návrh zákona, kterým chce ještě zvýšit regulační pravomoc ČNB. Chcete tak zvýšit životní náklady pro 400 tisíc domácností. Jak hovoří sama důvodová zpráva, navrhované zrušení toho osvobození dopadne nejvíce na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Těm lidem, kterým se díky politice vlády bydlení prodražuje. Na celém daňovém balíčku je jednoznačně vidět, že jste rezignovali na tvorbu skutečné fiskální politiky a hodnocení státních kroků do ekonomiky. Řízení státních financí jste zúžili pouze na jedinou otázku: Kolik ještě z lidí vymáčknete peněz?
Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Václav Klaus, připraví se pan poslanec Juránek.
Já se také připojím k návrhu na zamítnutí této předlohy. A rovnou se zeptám: Umíte také něco jiného než zvyšovat daně? Tento zákon to rozhodně není. Kam až chcete ty spotřební daně zvyšovat? Chcete, aby krabička cigaret stála 200 korun? No ale výsledkem byli gangsteři a pašování a podobně. To by bylo opatření jaksi pozitivní. To vaše opatření je restriktivní, ty daně vyšponovat a čekat, co se stane. Samozřejmě neplatí, že čím vyšší daně, tím vyšší výběr, to vám řeknou v prvním ročníku VŠE.
Ukazovali také dva grafy, které jsou přímo ze zprávy OECD. Když se podíváte na spotřební daň na alkohol, Česká republika je na chvostu zemí OECD. Stejně jako u cigaret. Naopak jsme skutečně na předních příčkách v konzumaci alkoholu, když začnu u této komodity. Když se podíváme na ty statistiky, tak víme, že u nás každý desátý Čech je ohrožen závislostí na alkoholu, 900 tisíc dospělých spadá do kategorie rizikového pití, 600 tisíc dospělých denně konzumuje alkohol. První zkušenosti s alkoholem v České republice jsou v průměru ve dvanácti letech. Opět něco, co je v mezinárodním srovnání naprosto vycházející mimo jakékoliv žebříčky. Ty statistiky jsou skutečně velmi alarmující. To skutečně je něco, co řešíme do budoucna. My tady máme problém s úmrtím na nemoci související s alkoholem. Když se podíváme - znovu ukážu jeden graf - vývoj úmrtí s přímou vazbou na konzumaci alkoholu od roku 1994 do roku 2017 - vidíte, že ta linka stabilně stoupá. Každý rok se zvyšuje počet úmrtí souvisejících s alkoholem. To je jednoznačný fakt, to jsou data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která podle mého názoru nejdou zpochybnit. A jednoznačně víme a z těch studií vyplývá, že skutečně vyšší daňová zátěž vede ke snížené spotřebě. To vyplývá ze všech průzkumů, výzkumů mezi touto mladou generací. A ta dostupnost je právě i otázkou cenové dostupnosti. Přitom od roku 2009 vzrostla průměrná mzda o 45 %, ale daňová zátěž stagnovala. A pak samozřejmě pokračující v dalším období. Šest procent z celkové úmrtnosti v České republice způsobuje alkohol. To jsou i náklady ve smyslu ztráty produktivity, ve smyslu patologických jevů spojených s alkoholem, dopravních nehod a tak dále. Já jsem tady už ukazovat ten graf. Daňová zátěž v oblasti cigaret je třetí nejnižší v zemích OECD. Skutečně velmi levné cigarety opět ve srovnání i se zeměmi v okolí České republiky. Ročně na nemoci způsobené kouřením zemře 16 tisíc lidí. To je něco, co je opět velmi alarmující. A ono je to často propojené. Že to není věc, která je politická. Je to věc, která skutečně z mého pohledu pomůže celé společnosti do budoucna a vychází jednoznačně z odborných doporučení. Je to doporučení WHO, OECD, je to doporučení odborníků, adiktologů a tak dále.
Ještě tedy faktickou poznámku pan předseda Stanjura. A připraví se předseda ODS Petr Fiala.
Jenom by mě zajímalo, jestli jste mluvil o lihu, nebo o lihu, pivu a vínu dohromady. Proč se na to ptám? Nebo pivo je zdravé podle vás? A mladí lidé mohou pít to pivo?
Ale to nezachráníme tím, že budeme zvyšovat spotřební daně. Myslíte, že spotřeba alkoholu tam klesla?
Děkuji. A nyní pan poslanec Kasal, poté pan poslanec Válek a pan poslanec Kalousek. Prosím.
Děkuji za slovo. Nemyslím si, že to bude úplně stejné.
Děkuji. Nyní pan poslanec Válek, poté pan poslanec Kalousek a pan poslanec Polanský s faktickými poznámkami. Poté pan ministr Vojtěch. Prosím.
Já se přihlásím pak do řádné diskuse, ale musím zareagovat na předřečníky, abych si jenom ujasnil - já absolutně rozumím tomu, že nikotin a alkohol jsou škodlivé, je potřeba se snažit snížit závislost a snížit množství těch, kteří začínají kouřit nebo pít alkohol. Tomu všemu rozumím. Je to určitě velký problém a ekonomický tlak na financování zdravotnictví. Ale teď mně to přijde, že hlavní strategie vlády ANO a sociální demokracie, jak bojovat s tím, aby děti nezačaly pít, je zvýšit daň na alkohol. To by mně přišlo jako hodně smutný výstup této koalice. To bych chtěl slyšet.
Děkuji a nyní pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, poté pan ministr Vojtěch.
Děkuji za slovo. To je prostá trojčlenka a velmi jednoduchá. Říká: My nepočítáme se snížením spotřeby, my počítáme jenom s vyšším výběrem daní. To je ve vládním návrhu! Vláda sama říká, že nevěří tomu, že to povede ke snížení spotřeby. Trochu bych pochyboval o tom výběru, protože si myslím, že se toho spousta přenese do šedé ekonomiky. Ale prostě vláda sama ve svých výpočtech nepočítá, že dojde k účinnému snížení spotřeby. Rád bych oznámil panu ministru zdravotnictví, jestli se na ty kalkulace podíval, tak ať si je ověří. Pak to pokládám za fér, pak to pokládám za prospěšné a rád to podpořím. Ale nikdy nepodpořím jenom prosté zvýšení celkové daňové zátěže.
Od regulace dostupnosti, regulace reklamy, podpora adiktologických služeb, bezesporu. Skutečně, aby byla i dostupnost adiktologické péče, to je nesporné. Takže jednoznačné souhlasím s tím, že to není jediné opatření. Ale to opatření je na základě mezinárodních zkušeností velmi účinné.
Také děkuji a nyní s poslední poznámkou paní poslankyně Procházková.
Uvědomte si, že za chvíli budeme schvalovat zákon, doufám, že se k němu dostaneme, a tady na pravé straně podporujete to, aby byl povolen limit alkoholu jak na kolech, tak na vodě. A já si myslím, že jedním z těch opatření, která tady říkal pan ministr, je také náš příklad.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Poté pan poslanec Válek, poté z místa pan poslanec Bartošek.
Já musím reagovat na kolegyni Procházkovou ohledně těch vodáků a cyklistů. To za prvé. To je druhá věc. A třetí věc - z hlediska logiky hnutí ANO má ten zákon pozitivní rozpočtový dopad a to je přece to hlavní, co hnutí ANO řeší.
Oni to stejně dělají. A když se to zlegalizuje, nevidím v tom žádný problém. A jenom jsem chtěl poprosit: Pokud někdo z poslanců a poslankyň to pochopil tak, že jim radím, aby jeli na kole a zmatlali se jako mužici a padali pak do příkopů tím, že jedou od sklípku ke sklípku a tam se opijí, tak to jsem nikdy neřekl, nikomu to neradím. A prosím, nedělejte to!
V rámci tohoto připomínkového řízení zůstala řada závažných připomínek povinně připomínkujících míst nevypořádaná. Neproběhla také vůbec žádná komunikace s pojišťovacím sektorem, který je přitom tímto zákonem mimořádně postižen. To přece není technický návrh zákona velmi jednoduchý, který by se mohl obejít bez projednání v Legislativní radě vlády. Tolik ve stručnosti hlavní argumenty proti sektorové části, té části tohoto daňového balíčku, který zavádí sektorovou jednorázovou daň ve výši 10 miliard. Postoupím k další navržené změně v rámci toho balíčku a zůstanu u zdanění výher nad 100 tisíc korun. To je opravdu - já už nevím, jak bych to nazval, jaké přiměřené adjektivum bych zvolil - zoufalý krok vlády. V rámci boje s hazardem zdaníme výhry. Už to podle mě nemá žádnou logiku. Já vím, že paní ministryně říkala v tisku, že to není pravda, ale takhle je ten návrh zákona napsán. Možná je to dobrý boj s hazardem, i když vyhraješ, dostaneš míň, než jsi vsadil. Myslím si, že to je opravdu vtipné. Místo abychom to zrušili, když bojujeme s tím gamblingem a s tím hazardem, tak to zrušit nechceme, přestože to opozice opakovaně navrhovala, vládní poslanci hlasovali proti, tak aspoň to zdaníme. Takže vláda přiznává, čemu se bránila. Už to není kontrolní činnost EET. Už je to hazard. Pokud se má platit z výhry, tak z každého hazardu, i z účtenkové loterie. Já jsem si tam zažlutil těch pár odstavců. A já vám řeknu, co k zdanění výher píše Ministerstvo financí pod vedením Andreje Babiše: - Takže on to neeviduje, ale má z toho platit daně. To by mě zajímalo, jak to bude stát kontrolovat. U některých druhů her by tak v případě nezohlednění vkladů hrozilo i riziko nežádoucího protiústavního rdousicího efektu. - Tolik zpráva RIA. Paní ministryně a vláda navrhuje něco, proti čemuž se postavilo Ministerstvo financí z dob Andreje Babiše podle mě s docela logickými argumenty. To má být argument pro zavedení? To je argument proti zavedení. A proto taky v tom roce 2015 a v následujícím legislativním procesu Ministerstvo financí ustoupilo od nápadu zdanit každou výhru srážkovou daní.
Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, vážená vládo, já se nebudu vracet k tomu věcnému záměru, ten tady paní ministryně velice podrobně uvedla. Já bych chtěl tedy jenom ve stručnosti shrnout historii tohoto návrhu zákona.
Nyní tedy otvírám obecnou rozpravu, do které s přednostním právem mám tři poslance.
Dobrý den. Asi ne na tom, že si jednou za týden vyplní tiket, spíše je závislý na tom opravdu tvrdém hazardním byznysu. Jak poznáme, že tím motivem je boj se závislostí? Pokud vláda a Ministerstvo financí opravdu myslí vážně, že je motivováno bojem se závislostí, tak vyslyší náš apel a naše návrhy a některé jiné daně ve zhruba stejném finančním objemu snížíme, aby výsledek byl fiskálně neutrální. Ideální příležitost budou mít vládní strany zítra. Budeme hlasovat o návrhu Senátu na zrušení daně z nabytí nemovitostí. Pokud na to nepůjde, tak je evidentní, že ten argument je falešný, zástupný a nepravdivý, že vládě nejde o nic jiného, než aby zvýšila celkovou daňovou zátěž občanů, a že se závislostí nechce bojovat, ale na závislosti občanů chce navíc ještě více vydělávat... Mluvit mohu dál, ale za určitých předpokladů, o které jsem si dovolil požádat. Nejde! Nevěřte těmhle falešným argumentům, pokud jiné daně nebude chtít snížit. V současné době české banky mají mnohem vyšší kapitálovou přiměřenost, než přikazují příslušné regulační směrnice Evropské unie. A já kladu otázku - to je špatně? Finanční sektor má robustní odolnost proti budoucím krizovým situacím a mimořádným situacím, o kterých nemůžeme tvrdit, že nepřijdou.
Analýza neobsahovala ani srovnání cenových hladin, ale neobsahovala ani důkladnou analýzu a debatu právě o elasticitě poptávky, zejména u produktů, jako jsou cigarety a jako je alkohol. Čili tento zákon nemá žádný pozitivní aspekt toho, že by pomáhal těmto sociálním skupinám, ale spíše problémy jejich rodin a jejich situace ještě zvýší. Rovněž jsem chtěl dát návrh na zamítnutí toho zákona. Myslím si, že i bez těchto argumentů stačila už ta dichotomie v argumentaci pana ministra zdravotnictví a toho, co se píše v důvodové zprávě, kdy jedno ministerstvo argumentuje, že to povede ke snížení spotřeby, druhé ministerstvo argumentuje, že to naopak povede ke zvýšenému výběru daní z tabáku a alkoholu. Já se obávám toho efektu, že poroste černý trh, ať už s cigaretami, ale i alkoholem.
Děkuji, pane poslanče.
Kdybyste se, kolego, podíval prostřednictvím pana předsedajícího, z čeho se skládají příjmy do státní kasy, tak byste zjistil, že nejvíce přispíváme všichni na DPH. Takže v té době jsme odváděli státu nejvíc. V dnešní době, kdy nám kleslo DPH, tak samozřejmě to všem podnikatelům, kteří jsou nejvíce zatížení DPH, což jsou všichni ve službách, a věřte tomu, že nejvíc peněz jde právě státu z DPH, tak platíme daleko méně. A návrh balíčku je, že budeme platit zase ještě méně. Takže to je, myslím si, pro nás podnikatele to nejdůležitější.
Děkuji. Následují faktické poznámky poslanců Skopečka, Stanjury, Ferjenčíka a Munzara.
Já si taky říkám, že už na vás nebudu nikdy reagovat, a přesto mi to nedá. Tak já vám tu tabulku předám. Jsou to data Eurostatu. Je to výpočet daňového inkasa na hrubý domácí produkt. Nikde nenajdete větší číslo. Prostě statistiky nejde opít rohlíkem, nejde opít marketingem, který umíte. Ta čísla jsou jasná. Co se týče toho zvýšení DPH, já být na vašem místě, pane kolego, tak radši pomlčím. U některých typů těchto daní bylo i časově omezené působení. A kvůli vám, kvůli hlasům hnutí ANO, má Česká republika nejvyšší daně v historii.
Děkuji.
Vy jste to prolongovali. Tak si musíte vybrat. Ale vyberte si. Protože v logice pana poslance Bláhy, když je vysoké DPH za pravicové strany, tak je to špatně, a když je vysoké DPH za vlády ANO, tak je to dobře. To úplně nesedí, ta argumentace. Mimochodem, ty daně byly zvednuty na tři roky kvůli druhému pilíři penzijní reformy, kterou vaše vláda zrušila, ale peníze jste si nechali z DPH.